Prosím, pokračujte. Kdo je proti?
Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Budeme pokračovat bodem číslo Děkuji, pane poslanče.
Ani já nebudu příliš zacházet do podrobností. My jsme si to na ústavně-právním výboru projednali dostatečně zevrubně a já bych se jenom zastavila u několika věcí, které tady ještě nezazněly.
Nárok budou mít stejné skupiny osob. Výši doplatku stanoví přímo zákon. Nárok prosazuje osoba se zvláštními sociálními potřebami svému poskytovateli. Tyto seznamy předkládají Českému telekomunikačnímu úřadu. Žádný papír nedostane. Ovšem v první řadě ty dvě varianty předkládám právě proto, že se domnívám, že je potřeba změnit a zefektivnit ten systém jako takový. Tady je právě ten kámen úrazu, který je dnes, protože tam máme omezení na počet licencí, a tady navrhuju, abychom právě toto omezení vypustili. Na jedné straně byla ze strany provozovatelů soukromého rozhlasového vysílání vznesena zásadní připomínka a Ministerstvo kultury se snažilo, ale bohužel nakonec upustilo od záměru tu změnu předložit, proto tu změnu předkládám nyní já.
Nezvládnutá energetická krize, inflace nebo odbytá někdy pomoc Ukrajincům, kteří jsou u nás před válkou, jsou jen těmi nejviditelnějšími problémy, které lze vidět. Mimo jiné si opravdu myslím, že by bylo hezké, kdyby ministři alespoň jednou opravdu upřímně poděkovali všem těm, kteří pomáhají Ukrajincům v Česku i nyní. Každopádně právě teď prokazují dobrovolníci, zaměstnavatelé, učitelé, pečovatelé, lékaři a spousta dalších to pravé odhodlání. Oni totiž musí odpracovat to, co si politici užili před kamerami. Jedna věc je totiž rozdávat, utrácet okázale peníze ze státního rozpočtu a chlubit se tím, a něco úplně jiného je řešit každodenní problémy, které válka na Ukrajině vyvolala. Pan ministr vnitra Vít Rakušan řekl, že očekává v České republice, že zde zůstane zhruba jedna třetina uprchlíků, a mě by velmi zajímalo, jak k tomuto číslu došel. Podle většiny politologů a studií totiž v zemi, která poskytne azyl uprchlíkům před válkou, zůstane zhruba dvě třetiny těchto lidí, a to je docela velký rozdíl. Právě tento ležérní přístup pana ministra vnitra je věc, která nesmírně komplikuje situaci všem. Vím, že pro vládu to není důležité, ale pro lidi, kteří zde žijí, ano, protože na tento počet lidí není uzpůsobené fungování státu a jeho složek. Namátkou pár příkladů. Zdravotnictví: Nemocnice nemají na vyšší počet lidí optimalizované pohotovosti, a proto už tak zahlcené ambulance jsou ještě víc přetížené. Přetížené školy: Už tak složitá situace díky populačně silným ročníkům byla posílena příchodem školáků z Ukrajiny. A místo toho, aby to vláda pomohla řešit, tak jsme někdy svědky situace, že řada žáků marně hledá místa na středních školách. Vláda ani po roce nebyla schopna vyřídit uznání vzdělání pro některá klíčová povolání Ukrajincům. Nejnovější studie ukazují, že i po roce jen minimum vzdělaných Ukrajinců, často odborníků ve svém oboru, kteří k nám přišli, našlo uplatnění ve svém oboru. A jak na to reagují? Buď pracují v intelektuálně méně náročných profesích, nebo odcházejí dál na Západ. Tato země dokázala nabídnout - a jsem za to opravdu ráda - dočasný domov řadě vědců, ale pak jsme je pustili dál na Západ, abychom si dál stěžovali na to, že nám chybí odborníci v některých profesích. A to si myslím, že je další promarnění příležitosti.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 Bez nadsázky se dá říct, že ministři jsou jen pasivními diváky dění v Česku. Sledují, jak se řada Ukrajinců, kteří chtějí pracovat, ocitá v šedé zóně. Na jednu stranu o tom víme z médií, na druhou stranu, jak moc velký problém to je, ale nikdo neví, protože zahlcená policie i přetížené úřady práce o těchto věcech raději mlčí. Slibované investice na integraci se redukují do těch nejjednodušších forem pro úředníky. Místo komunikace s uprchlíky, kteří u nás našli domov před válkou, vydávají ministerstva informační brožurky, vyrábí už dopředu mrtvé internetové stránky, a ano, peníze určené na integraci tečou, ovšem ne do integrace, ale do činností, které umožňují úředníkům si odškrtnout úkol bez ohledu na jeho efektivitu. Ostatně je zvláštní a je mi trochu divné, že ani po roce nevím o tom, že by vláda měla třeba nějaký podobný výzkum nálad problémů a situace Ukrajinců, kteří zde žijí. Ale opravdu budu ráda, když mi nebudete tady skákat do řeči, já vám také neskáču. A věřte mi, že jsem se ho snažila najít, nenašla jsem. Říkáte, že ho máte, tak budu moc ráda, když nám ho také poskytnete. Máme tu dnes další lex Ukrajinu, tentokrát pátou, a dovolím si říct, a říkala jsem to i na výboru pro sociální politiku, že nám byla předložena sice týden před, ale bez jakékoli debaty.
Pane ministře, žádám vás, abyste nehučel do paní poslankyně. Já se omlouvám, ale já bohužel to, paní poslankyně, nevidím, když pan ministr mluví, tak jenom prosím pana ministra, aby se popřípadě po skončení příspěvku paní poslankyně k té věci vyjádřil.
To nebylo na vás, já vím, že to nevidíte, ale mně je to opravdu nepříjemné.
To chápu, pan ministr to jistě napraví.
Takže já jsem říkala, že lex Ukrajina, máme tady pátou.
Také děkuji, paní poslankyně. Pan ministr má zájem vystoupit s faktickou, nebo s přednostním právem?
Tolik tedy za mě s pozměňovacími návrhy.
Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. Optám se, zájem o závěrečná slova? Malinké prý závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji a já nyní zahajuji rozpravu podrobnou. Ještě připomenu, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. A nyní prosím, jako první je přihlášen pan poslanec Ondřej Lochman, připraví se pan poslanec Marek Novák. Nyní pan poslanec Marek Novák, připraví se pan poslanec Michal Zuna.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Pan poslanec Michal Zuna je nyní v pořadí, připraví se pan poslanec Jiří Havránek.
Děkuji za slovo ještě jednou.
Prosím. Děkuji. Ještě se hlásí pan poslanec Marek Novák. Prosím. Také děkuji. Tímto tedy končím podrobnou rozpravu. Optám se pro pořádek - zájem o závěrečná slova není.
Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Jak tedy bylo domluveno k dnešnímu programu, nyní otevřeme jeden volební bod, je to Návrh na volbu členů rady České tiskové kanceláře. Budeme volit dva členy. První je pan Jakub Končelík, který byl navržen klubem Piráti a starostové, a druhým návrhem je bývalý poslanec Sněmovny Daniel Korte za koalici SPOLU. Za druhé, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou.
Druhá poznámka: lex Ukrajina IV byl všem poslancům rozeslán z mého pokynu 10. ledna. Není to pravda, je to dohledatelné. Ti lidi na mém rezortu, na vnitru, na obraně, na školství, opravdu dělají maximum pro to, aby se ty věci zvládly. Podívejte se na zpětnou vazbu. Česká republika patří mezi nejlépe hodnocené státy.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já musím reagovat, pane ministře, vaším prostřednictvím.
Děkuji, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já vám, pane ministře, přinesu usnesení, které jste tady předložili a navrhovali v souvislosti s uprchlickou krizí, kde bylo poděkování pouze vládě. A bylo to hnutí ANO, které přišlo s doplněním toho usnesení, aby se poděkovalo hejtmanům, starostům, hasičům, policistům, záchranářům. A víte, proč to je podle mého názoru?
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Jurečka, připraví se paní poslankyně Oulehlová.
Já velmi poprosím, poslouchejme se v těch debatách. Tady vůbec nebyla debata o tom, že má někdo děkovat vládě. Já jsem tady hovořil o tom, že tady bylo řečeno v projevu paní poslankyně Pastuchové, že nebyl poslán materiál. O tom tento tisk, o kterém tady dneska jednáme, tady je.
Nyní paní poslankyně Oulehlová s faktickou poznámkou a poté paní poslankyně Urbanová.
Všechno jsme se učili za pochodu, všechno jsme dělali za pochodu. Dobře, města, kraje, všichni jsme si poradili, občané této země si poradili. Nakonec se to zvládlo, nakonec se přidala i vláda a nějak jsme se naučili s tím žít a cíleně pomáhat. Pro mě krize je krize, ale já už dneska vím, co je moderní krize. Děkuji.
A máte pravdu v jedné věci, bylo tam navrženo poděkování vládě, a vy jste navrhla, že tam poděkujeme i starostům a hejtmanům, ale my jsme vám to i podpořili.
Paní poslankyně Adámková navrhuje nový bod Zabezpečení kvalitní léčby v České republice. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Pan poslanec Farhan navrhuje zařazení nového bodu pod názvem Nepřesné informace ministra Válka při zajišťování léků. A konečně pan poslanec Brázdil navrhuje zařazení nového bodu, a to pod názvem Zdravotnická záchranná služba České republiky. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Návrh byl zamítnut. Tak jsme se vypořádali, pokud se nemýlím, se všemi navrženými změnami pořadu schůze. Můžeme přistoupit k projednávání pevně zařazených bodů a tím prvním je bod číslo Nevím, v čem je tady potíž, ale paní poslankyně má slovo.
Musím říct, že jsem hrozně ráda, že můžu navázat na včerejší velmi věcnou diskusi, která se týkala logopedů ve školství. Já budu používat ten obecný termín, protože nevíme, jakým způsobem bude tato nová profese pojmenována, pokud bude v této Sněmovně odhlasována.
Prosím ty, kteří potřebuji cokoliv řešit, aby se přesunuli do předsálí, ať je tady důstojnější atmosféra.
Včera jsme krásně viděli, jak probíhala diskuse ohledně kompetencí začlenění této nové profese do zákona o pedagogických pracovnících. Jsou to skutečně dvě odlišné oblasti působnosti, jeden z nich pracuje ve školství a jeden z nich ve zdravotnictví, a k tomu má navazující speciální přípravu pro práci ve zdravotnictví a stává se z něj zdravotnický pracovník se vším všudy. Já si myslím, že to je hrozně důležité, a proto je nutné tyto věci ještě dále diskutovat. Nebo to půjde i pod jiná centra, pod jiné vzdělávací agentury nebo společnosti? To tam, bohužel, v tom nebylo. Stejně tak byl kladen důraz na to, že klinický logoped by se měl zaměřovat na ukrajinské děti, které logicky přišly s odlišným mateřským jazykem.
Děkuji.
Děkuji, pane ministře, za dodržení času.
Vy jste neobdržel dopis od Asociace krajů, která vás upozorňuje na to, že neproplácíte nouzové ubytování, že krajům již dnes dluží Ministerstvo financí částku větší jak miliardu korun? Dobře, to jste mi vysvětlil. Ano, není to v milionových částkách, je to třeba v deseti-, statisících. Vy jste jim řekli: Všechno to zajistěte, prosím, všechno to zajistěte, my vám to pak všechno proplatíme. Ty kraje to všechno zabezpečily a vy jim to teď nechcete proplatit.
Děkuji, paní poslankyně.
Respektuji, že paní poslankyně se stala neoficiální mluvčí Asociace krajů. Ale vylučuji a označuji to za lež, že leží někde faktury za miliardu korun. Doložte toto své lživé tvrzení.
Reagovat s faktickou bude paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Poslední reakce. Pane ministře, obdržel jste dopis od Asociace krajů, že nedochází k proplácení nouzového ubytování? To je fakt, který tady nemůžete popřít.
Tuto věc jsem komunikoval s Asociací krajů. Dokonce jsme dohodnuti i na financování. Předběžná suma na roční provoz krajských asistenčních center je odhadována na 300 milionů korun, přičemž samozřejmě adekvátní část těchto finančních prostředků bude vyplacena krajům za to, že do konce března letošního roku ještě krajská asistenční centra pomoci Ukrajině provozují. Tohle všechno je dohodnuto. Dohodli jsme i princip ex post, kterým v případě toho, že provozují pouhé tři měsíce tohoto roku, nevadí tedy zpětné proplácení nákladů s činností těchto center spojených. Krajská asistenční centra jako taková, ta ostatní, už nebudou nucena do toho, aby ten provoz byl neustálý. Je to i ten systém organizace práce, kdy například obstarávání nouzového ubytování a lepší nabídky napříč celou republikou určitě půjde lépe organizovat ve chvíli, kdy se toho zhostí Ministerstvo vnitra. Co se proplácení týče, podle mých informací jsou náklady, až na kraje, které pan ministr Stanjura zmínil, to znamená Praha...
Kolegové, kolegyně, prosím o ztišení. Děkuji.
S panem hejtmanem Kulhánkem u jeho specifického případu jsem v kontaktu. Řešili jsme to naposled tento týden a myslím, že i tady najdeme řešení, aby Karlovarský kraj o žádné finanční prostředky, které mu přináleží, nepřišel. Ostatní hejtmani podle toho, jak jsem je já oslovil, nemají v téhle chvíli s proplácením finančních prostředků problém. Nevím, jestli existuje nějaký historický dopis. Pokud existuje, tak je to překonaná záležitost. Děkuji.
Děkuji, pane ministře. S faktickou se přihlásil pan poslanec Okleštěk. Prosím, máte slovo.
Členové vlády, kolegyně, kolegové, já s vámi, páni ministři, nesouhlasím, protože Olomouckému kraji dlužíte 47 milionů. Ale to si myslím, že srovnáte velice brzy. Takže tak, jak se tlučete v prsa, že je všechno zaplaceno - není. Já si nestěžuji, ale nemluvíte pravdu.
V reakci na vystoupení pana poslance se přihlásil k faktické pan ministr Stanjura.
Když už tak používáme silná slova, já jsem na vás nepokřikoval, že to je blbost, tak jenom aby bylo jasné. Já se zeptám na mikrofon, jak dlouho...
Součástí jsou doprovodná novela o vodovodech a kanalizacích, která upravuje pravidla přístupu k vodohospodářské infrastruktuře a oblast poskytování informací o dodávání pitné vody odběratelům. Tuto část zákona připravilo Ministerstvo zemědělství. Konečně návrh uvádí český právní řád do souladu s unijní úpravou.
Děkuji pěkně. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milí kolegové a kolegyně, vážení ministři, zdravotnický výbor se jako garanční výbor tímto návrhem zákona zabýval na své 19. schůzi dne 1. února a přijal následující usnesení: Děkuji za slovo. Tedy na úvod všechny tyto prioritní prostory, protože ochrana zdraví je pro nás důležitá, budou muset provést jednoduchou analýzu, ale v případě, že to riziko vyhodnotí jako nízké, nebudou muset potom další úkony dělat. Potom předkládáme s kolegy druhý pozměňovací návrh, v systému nahraný jako pozměňovací návrh 1907, který se týká nových recyklačních technologií a transponuje nařízení Evropské unie. Cílem je zabezpečit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví při zvyšování recyklovaného obsahu v potravinových obalech a podobných materiálech i s ohledem na stále probíhající vývoj a inovace.
V rámci debyrokratizace státu navrhujeme zdravotní průkaz jako doklad o zdravotním stavu osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné zrušit. Vydání zdravotních průkazů je svěřeno praktickým lékařům a je ponecháno na jejich uvážení, zda zdravotní průkaz vydají, či nikoliv. Prohlídka, která je za tímto účelem prováděna, nenahrazuje vstupní prohlídku do zaměstnání a není tak zapotřebí například vzorek ranní moči ani komplexní fyzikální vyšetření. Veřejnosti jistě nejsou neznámy případy, kdy jsou zdravotní průkazy vydávány téměř bez jakékoliv důkladnější prohlídky, takřka po letmém nahlédnutí do zdravotní dokumentace a krátkém zhodnocení zdravotního stavu posuzované osoby toliko na základě jejího aktuálního vzezření. Na základě ohlasu veřejnosti je možné se domnívat, že takové případy nejsou ojedinělé. Sama jsem absolventkou hotelové školy a v gastronomii jsem pracovala dlouhé roky. Dosud mám v šuplíku takový potravinářský průkaz schovaný.
S hejtmanem jsem o tom nemluvil, nikdo si nestěžoval. To je přece klíčové. Online to prostě nejde.
Děkuji, pane ministře. Tím jsme vyčerpali faktické - a přece jen, pan poslanec Okleštěk se přihlásil k faktické poznámce. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jsem tady slyšel, že není žádný dluh, na kraji jsem slyšel, že ten dluh je, takže mohli mě na kraji informovat s nějakým časovým skluzem.
Děkuji, pane poslanče. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a vracíme se do rozpravy, kde je přihlášená paní poslankyně Jana Hanzlíková zatím jako poslední.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda svým příspěvkem přenesla vaši pozornost do trochu tedy jiné oblasti, než tu byla teď diskutována, a to do oblasti vyplácení dávek. A chtěla bych říct, že jsem velmi ráda, že se tímto tiskem přistoupilo k upřesnění podmínek pro výplatu humanitární dávky a také dávky na podporu bydlení, takzvané dávky pro solidární domácnost. Ale je potřeba tady upozornit na to, že tyto dávky se vyplácí na pobočkách Úřadu práce, a to je tady poslední dobou takový evergreen. Řešíme to opravdu velmi často na výboru pro sociální politiku, protože zaměstnanci Úřadu práce jsou opravdu dlouhodobě a významně přetížení. Takže to je můj apel na Ministerstvo práce a sociálních věcí, že i když tady samozřejmě ten tisk bude schválený, tak aby se nezapomínalo na to, tyhle věci řešit a pomoct opravdu pracovníkům úřadu práce, aby se vše zvládlo. Takže, prosím, apeluji na ministerstvo a jenom jsem chtěla při třetím čtení opravdu na tyto dvě rizikové oblasti upozornit.
Děkuji, paní poslankyně. Prosím, paní poslankyně se hlásí do rozpravy nebo s faktickou? Do rozpravy.